Víte, že jsme zatím podpořili všechny tyto vaše návrhy. A proti zkrácení lhůt...
Děkuji, paní předsedkyně. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Prosím, pane ministře, máte slovo.
Takže těším se na debaty na příslušných výborech.
Vzhledem k tomu, že zazněla námitka, tedy veto dvou poslaneckých klubů, ANO a SPD, budeme pokračovat dále. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já nejprve přivolám kolegy z předsálí. Já ještě zagonguji a přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 60, přihlášeno 140 poslanců a poslankyň, pro 125, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?
S ohledem na to, co jsem řekla, už to nebudu opakovat, navrhuji přikázat ještě ústavně-právnímu výboru.
Má ještě někdo jiný návrh? Pan poslanec Strýček, prosím.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji.
Má ještě někdo další návrh? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru dalšímu. Nyní budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě od paní poslankyně Decroix, na zkrácení lhůty o 10 dnů na 50 dnů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Jednalo se o bod 13, Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady. Prosím, máte slovo. A prosím o klid.
Já už vás dlouho nezdržím. Milé kolegyně, vážení kolegové, seznámím vás s dnes proběhlou volbou předsedy Národní rozpočtové rady. Kvorum pro zvolení bylo 69 hlasů. Pro kandidáta, pana inženýra Mojmíra Hampla, bylo odevzdáno 76 hlasů a v prvním kole volby byl kandidát, inženýr Mojmír Hampl, zvolen předsedou Národní rozpočtové rady. Tímto mu blahopřeji a volba tím končí.
A říkali, my bychom chtěli být také zahrnuti do nějaké formy ocenění, třeba té možnosti dřívějšího odchodu do důchodu, ať už to byli lidé za báňskou záchrannou službu, za hasiče, kteří jsou například podnikoví hasiči, hasiči Českých drah, hasiči na letišti a podobně. A my máme v programovém prohlášení vlády, že říkáme ano, my chceme pamatovat na náročné profese. Chceme umožnit, aby náročné profese mohly odcházet do starobního důchodu dříve, ale zároveň také říkáme, že to má být také s nějakými jasnými parametry. Ty ostatní náročné profese budeme řešit samozřejmě jako součást velké změny důchodového systému. Umožníme jim do specifikovaných parametrů to, aby mohli odcházet dříve do důchodu. To si myslím, že je jasný vzkaz. Já chápu, že někteří zástupci opozice nebudou s tímto spokojeni. Jsou tam velmi podobné argumenty, proč tam mají být zahrnuty, a je potřeba k tomu mít opravdu stejný přístup. Takže děkuji za pozornost a děkuji i za pochopení tohoto postupu.
Zpravodaj ve třetím čtení není, jenom odpovídám na dotaz z pléna, aby bylo jasné. Před třetím čtení, jenom pro informaci, před třetím čtením nemusí v úvodu zpravodaj. A co se týče té rozpravy, tak je žádost o omluvu, kterou musím načíst. A poté dnes mezi 12.30 až do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Josef Bělica.
Sněmovna nesouhlasila s návrhem zákona, aby byl vysloven souhlas již v prvním čtení. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta k projednání byla zkrácena na jeden den. Lhůta pro zahájení třetího čtení byla zkrácena na sedm dnů.
Protože je třeba uvést, aby to bylo všem zřejmé, jaké bude pořadí, že zde máme tedy přihlášky na tabuli, které každý vidí, pana poslance Milana Brázdila, který je přihlášen jako první, paní poslankyni Janu Pastuchovou, pana poslance Jiřího Maška. Tak to jenom aby bylo zřejmo, jaké bude pořadí. A nyní tedy mohu poprosit prvního přihlášeného, pana poslance Milana Brázdila. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji druhý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně. Těch omluv je celá řada, takže to bude poměrně dlouhé. A nyní se dostáváme k omluvám členů vlády. To by tedy byly prozatím došlé omluvy. Nicméně už vidím s přednostním právem přihlášku právě k potenciálním změnám našeho pořadu. Takže prosím, nyní je prostor pro případné změny pořadu. Hlásí se pan předseda Jakob. Mám poznamenáno. A dále se hlásí pan předseda Marek Výborný.
Dále - elektronizovat záznamy o použití přípravků a pomocných prostředků po vzoru připravované evidence použití hnojiv. Dále - zlepšení dostupnosti přípravků na ochranu rostlin, a to zjednodušením procesu vzájemného uznávání povolení pro použití přípravků pro vlastní potřebu. Dále - v reakci na kalamitní přemnožení hraboše polního upravit procesní a odborné postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského při kalamitních stavech škodlivých organismů. V této souvislosti se zejména revidují definice a postupy při stanovení populační hustoty škodlivých organismů. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 8. schůzi 5. května tohoto roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. Ve druhém čtení vládního návrhu zákona, které proběhlo 17. června tohoto roku, byl podán pozměňovací návrh poslance Kotta a dalších, který zjednodušuje právní úpravu vzájemného uznávání povolení nebo vzájemného uznávání rozšířeného povolení na menšinová použití. K tomuto pozměňovacímu návrhu zaujímá Ministerstvo zemědělství neutrální stanovisko.
Děkuji, pane ministře. Vážené kolegyně, vážení kolegové, všechny vás zdravím, ujímám se řízení schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A ještě než mu udělím slovo, tak se hlásí pan poslanec Kučera k předešlému hlasování. Prosím. A nyní má slovo pan poslanec Kott. Prosím.
Je tedy bezpředmětné vyžadovat další posouzení vlivu v České republice. Děkuji za postoj Ministerstvu zemědělství a věřím, že jsem vás přesvědčil k tomu, že tento pozměňovací návrh najde opodstatnění, a budu rád, pokud ho podpoříte i v následném hlasování. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo, či pan zpravodaj? Není tomu tak.
Nejdříve pana poslance Maška, kterého jsme zařadili jako prvního a rozhodli jsme o tom. A budeme tedy hlasovat o jeho návrhu tak, jak byl přednesen.
Tak nyní tedy zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím o klid a můžeme pokročit k dalšímu návrhu.
Dále, paní předsedkyně, budeme hlasovat o návrhu B, tedy poslance Jiřího Navrátila s pozměňovacím návrhem. Nijak nezasahuje do předloženého tisku, pouze mění jeho dobu a datum účinnosti návrhu zákona na první den kalendářního měsíce následující po jeho vyhlášení. Stanovisko výboru doporučující.
K hlasování, pane poslanče? Pan poslanec Hrnčíř, prosím. Návrh byl přijat. Prosím.
Posledním návrhem je návrh C, tedy paní poslankyně Lucie Šafránkové.
Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
A nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.
Dnes se od 14 hodin do konce pracovního dne z pracovních důvodů omlouvá pan ministr vnitra Vít Rakušan. Oba dva tak již učinili. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte zájem vystoupit?
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi připomenout, že v případě tohoto návrhu zákona se jedná o výlučně implementační předpis. Cílem je upravit některé aspekty platforem pro sdílení videonahrávek typu například YouTube a změnit i úpravu některých zákonů, které upravují poskytování mediálních služeb. Děkuji vám za pozornost.
Nyní tedy otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Lubomír Brož jako jediný, a proto ho prosím, aby se ujal slova.
Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já nebudu k tomuto bodu vystupovat jako celku. Zaměřil bych se na pozměňující návrh pana ministra Baxy, který říká, že maximální výše filmové pobídky bude činit 150 milionů korun. Jedná se tedy o zastropování filmových pobídek. Osobně s tímto návrhem rozhodně nemůžu souhlasit a vysvětlím proč, z jakého důvodu. Což jak státnímu rozpočtu, tak veřejným rozpočtům přináší další a další peníze. Země v celém světě bojují filmovými pobídkami o filmaře, protože velké produkce dokážou utratit miliardy korun v těch destinacích, kde se natáčí. Český audiovizuální průmysl dosáhl v roce 2021 rekordního obratu téměř 12 miliard korun.
Když to stihnete, fajn. Takže první věc - jaká byla chyba v tomhle pozměňováku legislativně technická? Druhá, jestli v návrhu vašeho nového důchodového pojištění náročných profesí bude pro tyhle záchranáře úplně to samé jako teď, tedy těch pět let po odpracování se zapojením zaměstnavatelů, jak vy říkáte. To bylo pro ně. Jako vy jste vysvětloval, co se stalo v minulém volebním období, že jsme tedy to nechali projít Senátem kvůli těm maminkám a pětistovce. Ale my to dneska jako pojistku tady můžeme opravit. Já mám totiž strach, že se tam těch pět bere na nějaký rok dva. Vzpomeňte si na to, až ten zákon budeme tady schvalovat, ten nový zákon od Ministerstva práce a sociálních věcí. A to stihneme, úplně lehce. Ale vy nechcete, vy prostě tu mašličku si chcete dát sami. Mě to mrzí. Ale mně přijde, že vy nám to tady vyčítáte. Jestli politik nemá emoce, tak my je máme, prostě se tak projevujeme. A na závěr. Opravdu to neberte jako urážku, opravdu ne. Mrzí mě, že tu dneska není pan ministr zdravotnictví, protože ti záchranáři se týkají zdravotnictví. My děláme zákon nyní o důchodovém pojištění, to je pravda, ale oni pracují pro zdravotnictví. Ale ta vlna se nám blíží. Když jste byl, pane ministře, jmenován do funkce ministra práce a sociálních věcí, tak jsem řekla, že vás znám, že jste pracovitý, ale že vás znám z pozice ministra zemědělství, protože to vám asi šlo. Teď děláte Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já opravdu na všechny apeluji, zamyslete se nad tím, pro co dnes hlasujete. Ale já jsem přesvědčená o tom, že tam nedáte pět let. Vzpomeňte si na to, budou tam rok až dva. A pak se podívejte těm lidem do očí.
A s faktickou se přihlásil pan předseda Marek Výborný. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, já budu jenom velmi stručný, byl jsem dotázán paní kolegyní. Ale pokud pan ministr jasně tady řekl na mikrofon opakovaně, že ta věc bude připravena a schválena tak, aby od 1. ledna 2023 skutečně platila, tak já vám říkám, že já panu ministrovi věřím, a my to jako KDU-ČSL také garantujeme. Říci "bez urážky" a potom plivnout takovou jedovatou slinu, říkám v dobrém, to mě mrzí, opravdu.
A nyní je řádně přihlášen pan poslanec Jiří Mašek, poté se může připravit paní poslankyně Andrea Babišová.
Nic nám to nedává do budoucna, žádný prostor vlastně.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Tak já k investičním pobídkám také bych se ráda vyjádřila. Já jsem jako bývalá ministryně financí byla konfrontována s touto problematikou a šla jsem se přímo do terénu podívat. Šla jsem se podívat na několik natáčení zahraničních produkcí. A to je investice, je potřeba se podívat na to, že to je investice. Bavila jsem se s těmi produkcemi, kdy oni si nesmírně váží našich profesí a našich řemeslných dovedností, s kterými se nesetkávají, našich lokací. Takže to je úplně špatně, ten návrh.
Nevypadá to. Pane ministře Blažku, je zájem o závěrečné slovo? Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já vás přeruším, omlouvám se, ale za prvé poprosím o ztišení a za druhé jenom sdělím, že k tomu slouží závěrečné slovo. Takže poprosím opravdu přednést ty jednotlivé pozměňovací návrhy a proceduru hlasování.
Já si teď dovolím načíst ty legislativně technické úpravy, které zní - následující: Tolik tedy k těm legislativně technickým úpravám.
Není úplně tak snadná, jak se možná na první pohled zdála být. Kdo je pro předloženou proceduru? Hlasování číslo 32, přihlášeno 146 přítomných, pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji.
Zahajuji hlasování o předloženém pozměňovacím návrhu a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
A někde mají i z rodiny víc těch psů evidovaných na jedné adrese, i když jsou někde jinde. Takže to bude asi trošku problém, který se bude muset vychytávat. Zároveň si myslím, že i soukromí veterinární lékaři budou trošičku, trošičku nekomfortní s tím, že vlastně budou muset do toho systému evidovat to očkování, přeočkování a další důležité informace. Ale to už tak prostě bude v tom systému. A chtěl bych ještě jednou poděkovat za dotáhnutí tohoto, této novely do zdárného konce a požádat o podporu pozměňovacích návrhů, protože i my jako opozice budeme hlasovat pro pozměňovací návrhy, které tam byly, až na jednu myslím výjimku, které jsou i od kolegů z koalice.
Já vám také děkuji.
To je jedna věc. Takže ještě jednou díky za to, že se nám podařilo pozměňovací návrh připravit, že jsme našli shodu napříč zemědělským výborem. A dovolil bych si vás požádat, ctěnou Sněmovnu, o podporu tohoto našeho pozměňovacího názoru. Děkuju za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Karel Tureček.
Je to znát nejenom na kvalitě produkce potom, ale samozřejmě i na stavu toho zvířete, protože tuší, že se něco nekalého děje, a netuší, že jede - nebo tuší, že jede na smrt nebo něco podobného.
To znamená, dneska už nemůže přijít žádná produkce a ucházet se tady o to, že tady bude natáčet film. Existují na to mnohé studie, které hovoří o tom, jak každá koruna filmové pobídky se znásobí. Ono došlo k situaci od doby, kdy se zákon vytvářel, k tomu, že se obrat audiovizuálního průmyslu v podstatě zdvojnásobil. Jak říkám, jednotlivé země se v tom předhánějí. Mně se nelíbí to, že je to zaznamenáno v zákoně, protože ten zákon, když by se změnil, tak to bude trvat další léta. Mělo by to být krátkodobé řešení. Ale my tímhle jako státní rozpočet a veřejné rozpočty můžeme v budoucích letech přijít o nemalé prostředky. Proto tento pozměňovací návrh za sebe určitě nepodpořím.
Děkuji. Nyní je ještě přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Juchelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Nyní se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Svoboda.
kolik? Ve výši vysokých stovek milionů korun.